Ale myslím, že by to mělo platit i pro ty, kteří to navrhují.
Tak. Pan předseda Kováčik, potom pan poslanec Filip fakticky.
Jenom k panu kolegovi Bartoškovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Co se týká onoho mýtu, že tady deklarujeme podporu nějaké vznikající vládě. Nikdo z nás nemluvil o tom, že bychom podporovali vznikající menšinovou či jakoukoliv jinou vládu hnutí ANO konstruovanou. Ani jednání se o tomto směru s námi nevede. Ani my nevedeme v tomto směru, vědomi si svého poněkud nižšího volebního výsledku, s nikým dalším o vznikající vládě. Můžeme se o tom bavit, že ji budeme tolerovat. A o oné koordinaci, o které tady mluvil pan předseda Bělobrádek. Takže dnes se holt při sestavení Poslanecké sněmovny a jejích orgánů může někdy zdát, že se koordinuje nejen s vámi, ale třeba i s námi.
Tady se diskutovalo o tom, co náleží opozici a co náleží koalici. Koalice tady nevzniká. Jsme na ustavující schůzi. Princip poměrného zastoupení v této Poslanecké sněmovně byl vždycky odmítnut. Až teprve výsledek voleb v roce 2002 vedl k tomu, že se tady prosadil. ODA, která byla také součástí. Kontrolní výbor tenkrát ani neexistoval. Boj o kontrolní výbor probíhal tři volební období, než vznikl. Stálou komisi pro kontrolu BIS - pan kolega Bašta ze sociální demokracie.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. A jak máme makat, jednat a neblábolit, když třeba zrovna tady tato strana si k jednomu stolu s komunisty a s SPD nesedne? To je prostě fakt, pane místopředsedo, bývalý. My jsme zvolili taktiku bilaterálního jednání se všemi subjekty. A bude mít čtyři.
Takže já si dovolím použít ta slova pana předsedy Michálka a říct: Teď se to obnaží, teď se to ukáže. Pokud se po nějakém čase - a já si nedovolím odhadnout po jakém - podaří vítězi voleb získat důvěru, tak samozřejmě od té chvíle ponesou odpovědnost za vládu vítěze voleb ti, kteří tu důvěru umožnili získat. Nicméně do té doby, po celý ten dlouhý čas, a on asi bude dlouhý, kdy nám bude vládnout vláda bez důvěry a bez kontroly, tak tu odpovědnost za všechny kroky, které učiní vláda bez důvěry ve státní správě, v tajných službách, v bezpečnostních složkách, ve státních podnicích, ve státních akciových společnostech se státní účastí, odpovědnost za všechny tyto kroky ponese každý z nás, kdo dnes zvolí reprezentanta ANO předsedou Poslanecké sněmovny. A prosím, abychom si tohohle byli všichni vědomi, protože to tak je. Abychom umožnili vítězi voleb vládnout - znovu opakuji, to nikdo nezpochybňuje - až poté, co si příslušnou důvěru a kontrolu zajistí. Ale nikdo z nás, kdo bude dnes volit předsedu Poslanecké sněmovny, a musí si být při tom vědom, že otvírá dveře realizaci projekt Zeman-Babiš, pak nemůže říkat, že je opoziční stranou. Po tu dobu každý z nás za to ponese odpovědnost, kdo dnes zvolí pana poslance Vondráčka. To je prostě holý fakt. Už jenom tím, že té jednobarevné vládě umožnila vládnout. Pak už tomu zabránit nebudou nijak moct. Pak budou moci říkat plamenné opoziční řeči. Ale to je tak asi všechno, co budou moct. Je tady dostatečná síla těch, kteří říkají, že si to nepřejí. Ale zdá se mi, že tady není dostatečná síla těch, kteří to chtějí svým činem dokázat. Pak je tady nějaký značný rozpor mezi slovy a činy, ale to je zřejmě otázka svědomí každého z nás. Opět tady bude menšinová vláda a opět budou vyřazeny z procesu významné kontrolní mechanismy, které Poslanecká sněmovna má nad vládou. Tam se totiž ta většina alespoň přiznala. Tam řekla: Takhle to tady je, takhle to tady bude. A my se za to nestydíme, my to pokládáme za správné. Akorát že umožnili realizaci toho projektu, který verbálně kritizují. Takže tak to bude.
Já jsem chtěl jenom připomenout i panu Kalouskovi, prostřednictvím vás, pane předsedající, že teď nehlasujeme o důvěře vládě. To, kdo podporuje tu vládu, to se ukáže při hlasování o důvěře o vládě. Teď hlasujeme o předsedovi Poslanecké sněmovny, tak aby toto těleso mohlo začít fungovat, protože bez předsedy Poslanecké sněmovny nemůže pokračovat proces, který předvídá jednací řád, který je zákonem, jak jistě víte. Mimo jiné tím, že bychom nezvolili předsedu Poslanecké sněmovny, tak bychom také zablokovali rozhodnutí o tom, zda má být pan Babiš a pan Faltýnek vydán k trestnímu stíhání. Já neříkám, že to rozhodnutí by mělo proběhnout tak, či onak. Ale tím, že by nebyl zvolen předseda, tak bychom toto rozhodnutí zablokovali a místo nové vlády jmenované na základě výsledků voleb by tady vládla vláda, která důvěru získala kdysi před čtyřmi lety. Takže ty alternativy, ty dvě varianty, o kterých tady nyní budeme rozhodovat v tomto hlasování, jsou ty, že buď bude zvolen jediný kandidát na předsedu Sněmovny, anebo nebude vůbec vedení Poslanecké sněmovny ustaveno a Poslanecká sněmovna nebude fungovat. My jsme řekli, že budeme konstruktivní opozicí, a tomu také dostojíme. A to se samozřejmě liší od toho případu, který jsme tady měli předtím, který jsme tady měli dopoledne, protože tam ty dvě alternativy byly. Ale tam si samozřejmě vítěz voleb dohodl podporu několika menších stran a dosadil si tam svého nominanta. Takže tím se ty situace odlišují, že tady ta alternativa je pouze to, že bychom Poslaneckou sněmovnu zablokovali. A proto my tento návrh nepodporujeme. Nechceme ani vládu bez důvěry, což je ten scénář. Já upřímně ani realisticky nevěřím, že v demokratické zemi by něco takové bylo možné, a ujišťuji vás, že bychom využili veškeré prostředky, které nám ústavní pořádek České republiky dává. Jde mi nejen o otázku tzv. třetího pokusu. Aby zkrátka představil všem poslancům, kteří ho budou volit, jak tu funkci bude vykonávat, a aby zodpověděl případné dotazy, které zde z pléna zazní.
Ale v této fázi má slovo pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Hájek.
Všechno ostatní jsou fantasmagorie. Kdyby to tak skutečně bylo, tak možná nemluvím tak naléhavě, ale my jsme všichni byli u pana prezidenta v Lánech a my si všímáme jeho veřejných výroků. Ne, my ho volit nebudeme.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, když tady probíhá to politické školení mužstva, tak si také dovolím kapku do mlýna. Pan ministr Pelikán tady správně hovořil o Ústavě, že jsou tři pokusy. To znamená, tady ta Ústava má řešení. Hnutí ANO má 78 poslanců, 122 je tady. Máte to v rukou!
Prosím obracet se na kolegy mým prostřednictvím.
Ten scénář celý počítá s tím, že bude znovu panem prezidentem pan Zeman. A Piráti si rozhodně nepřejí, aby byl pan Zeman nadále prezidentem.
Je založen na kancléřském principu, který poskytuje vysokou míru ochrany vládě. Něco takového česká parlamentní demokracie nezná. Tak je to v Německu. V Německu to tak, pane ministře, prostě není.
Pan předseda Kalousek a po něm pan předseda Chvojka.
Pan poslanec Ferjenčík úspěšně zahájil kampaň za titul největšího šprýmaře ve Sněmovně. Už jsem slyšel leccos. Nemůžeme říct, že je nulové, jenom proto, že si to Piráti nepřejí. A samozřejmě, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Hájku, že to nemáme v rukou. Kdybychom to měli v rukou, tak předsedu Poslanecké sněmovny pana Vondráčka volí těch 78 poslanců, kteří chtějí vládnout, a nemůže ho volit těch 122, kteří tvrdí, že jsou opozicí. To jsou ti, kteří pro ten časový úsek, kdy bude vládnout vláda bez důvěry - a znovu zdůrazňuji, pan prezident si to umí představit třeba několik let -, tak pro ten projekt to budou ti, po tu dobu to budou ti, kteří tento projekt podpořili. Takže to samozřejmě v rukou nemáme.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Protože já jsem si četl v poslední době dva jeho rozhovory tuším v týdeníku Echo a v týdeníku Týden a tam jsem to úplně nepochopil.
Ještě než přistoupíme k projednávání dalšího bodu naší ustavující schůze, dovolte, abych umožnil našemu kolegovi Jiřímu Dolejšovi složit poslanecký slib. Pan poslanec Jiří Dolejš slib vykoná pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Prosím poslance Vojtěch Filipa, aby předstoupil k řečnickému pultu a přednesl Ústavou předepsaný slib, a vás ostatní poprosím, abyste povstali.
Slib poslance Parlamentu České republiky. "Slibuji věrnost České republice.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
Já děkuji panu poslanci Filipovi a přistoupíme k bodům, které máme na pořadu. Vrátíme se do bodu Pokročíme k bodu Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, přeji vám dobré dopoledne. Já bych vás rád přivítal na dnešním dnu naší první ustavující schůze. Volební komise na své druhé schůzi 20. listopadu po té pondělní složité debatě projednala návrhy poslaneckých klubů na členy mandátového a imunitního výboru. Členům a členkám volební komise bych rád poděkoval za jejich trpělivost a vstřícnost. Budu je představovat v abecedním pořadí. Stanislav Berkovec za hnutí ANO Stanislav Grospič za KSČM Jakub Michálek - Ladislav Okleštěk - hnutí ANO Radek Rozvoral - Helena Válková - hnutí ANO
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme mandátový a imunitní výbor ustavili. Podle mých informací je třeba 90 minut pro ustavující schůzi tohoto výboru. Ještě prosím o pozornost.
Myslím si, že je zásadní pro to, jak bude probíhat dnešní volba.
To byla poslední faktická poznámka. Nyní se přesuneme do oblasti vystoupení s přednostním právem.
Já nevidím nic špatného na tom, že zástupce vítěze voleb bude dělat předsedu Poslanecké sněmovny. Takže on tu opoziční smlouvu opravdu nemůže zapomenout. A vůbec to nevnímám tak, že by se tady nenašlo za určitých okolností 120 hlasů na ústavní usnesení o rozpuštění Poslanecké sněmovny, kde prezidentu republiky nic jiného nezbývá. Mě neosloví, protože vím, že by tady zorganizoval první poslední. Jeho zbožné přání je sice zajímavé, ale podle mého soudu se vůbec netýká toho, o čem tady rozhodujeme. Ano, samozřejmě vznikla nová vláda a ta taky vládla bez důvěry. Tady je skutečně 122 lidí, kteří mohou přijmout ústavní usnesení. To je první moment. Druhý moment je ten - o čem to tady vykládá pan kolega Kalousek? Prosím vás, co když ten scénář je absolutně jiný a dohoda mezi panem předsedou Babišem a Milošem Zemanem neexistuje? Nevím, jestli jinému předsedovi něco takového říkal. Vždyť ten scénář může být jiný. A co když to bude dělat pan předseda Babiš rychleji? Vy víte, co si myslí? To je podle mého soudu mnohem realističtější scénář, ve kterém žel ti, kteří se tady snaží demagogicky něco vysvětlovat a nevnímat to také z jiného pohledu, mohou narazit způsobem, který je neuvěřitelný. A já tady musím říct, že jako předseda politické strany budu přiměřeně nešťastný jako jiný předseda politické strany z toho, že budou mimořádné volby, a předsedové politických stran velmi dobře vědí, o čem mluvím.
Dovolte, abych reagoval na svého předřečníka. Ve hře je přece projekt, který jsme slyšeli z úst prezidenta republiky i z úst vítěze voleb, že tady relativně dlouho bude vládnout vláda bez důvěry. To je ten projekt, který buď umožníme, nebo neumožníme. V žádném případě nebudeme plnohodnotnou Poslaneckou sněmovnou. To je projekt, o který se tady hraje, a teď každý z nás má tu odpovědnost rozhodnout, jestli ten projekt chce, nebo nechce dovolit realizovat. Nic víc, nic míň. A to uděláte. Pak v žádném případě opozicí být nemůžete. A je to rozhodnutí každého z nás za tou plentou, nejenom jednotlivých politických frakcí.
Dobrý den, vážení kolegové, vážené kolegyně.
Já jen upozorním, k čemu slouží faktická poznámka. Faktická poznámka slouží k reakci na průběh rozpravy, nikoliv k tomu, aby byly pokládány nové dotazy či argumenty. Já jsem nechal vašeho předřečníka vystoupit, ale prosím, pokud chcete klást dotazy kandidátovi, tak se přihlaste s řádnou přihláškou. Pan poslanec Martínek. Jen prosím do budoucna...
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci reagovat na vystoupení pana kolegy Kalouska. Všechno ostatní jsou fantasmagorie.
Děkuji za slovo. A to bylo všechno. Vy jste dnes viděli jeho hlasování, kterým podpořil předsedu mandátového a imunitního výboru navzdory tomu, co zde předtím bylo řečeno. Takže kdybyste chtěli postupovat, tak vám slouží skutky a k tomu rozhodování je zde k dispozici máte.
Jestli se nepletu, tak po třetím neúspěšném pokusu nemusí prezident republiky vyhlásit předčasné volby. Takže v tomhle ten německý systém nám je podobný.
Jen krátká faktická poznámka k vystoupení vážené paní kolegyně Němcové. Vláda má nějaké programové prohlášení. A pokud tady máme vládu bez důvěry, tak je logické, že chceme vědět po předsedovi Sněmovny, jak tu svoji funkci bude vykonávat. A to je všechno.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat.
Děkuji za slovo a rád bych v tuto chvíli zahájil proces volby předsedy Poslanecké sněmovny. Ta volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Ty jsou opatřeny otiskem razítka Poslanecké sněmovny s textem "Tajná volba" a s parafami dvou ověřovatelů volební komise. Na hlasovacím lístku je uveden, jak už jsem řekl, v tomto případě jediný kandidát na volbu a je označen pořadovým číslem. Poté už se přesunete do hlasovací místnosti, kde jsou připraveny jak standardně zástěny pro označení těch lístků, tak volební urny. Teď důležitý moment. Platné jsou pouze ty hlasovací lístky, které jsou upraveny podle volebního řádu Sněmovny, a to tak, že souhlas s kandidátem projevíte zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Takže opakuji: Musíte označit to číslo. V tomto případě to bude číslo jediné, a buď tedy na něj uděláte kroužek, anebo to číslo přeškrtnete. Poslední informace. V prvním kole bude předsedou Poslanecké sněmovny zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu přítomných poslanců. Ta volba by obsahovala nové kandidáty. To je v tuto chvíli organizačně ode mne vše na úvod tohoto bodu a já prosím pana předsedajícího, aby k navrženému kandidátu na předsedu Poslanecké sněmovny otevřel rozpravu.
Ano, tak činím a rozpravu otevírám.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ustavující schůze a v rámci ní zejména volba předsedy Sněmovny je ústavním aktem, který je úzce provázán s ústavními akty následujícími, protože až se ustavíme, tak vláda je povinna podle Ústavy podat demisi a následně prezident republiky jmenuje předsedu vlády, který vychází z výsledků voleb. A nikdo nezpochybňuje, že to je reprezentant hnutí ANO, nikdo nezpochybňuje, že hnutí ANO vyhrálo volby a že má právo vládnout. Proto také bylo vždycky velmi dobrou praxí všech tří prezidentů republiky požadovat po vítězi voleb, aby prezentoval nějakým způsobem - většinou chtěli i podpisy, ale nebylo to nezbytné - aby prezentoval nějakým způsobem 101 a více hlasů, které jeho vládě umožní vládnout. Byla to praxe pana prezidenta Havla, byla to praxe pana prezidenta Klause a byla to praxe i pana prezidenta Zemana - v případě pana premiéra Sobotky i většinou Poslanecké sněmovny podpořené designované premiérky Němcové pan prezident Zeman vždy požadoval 101 a více podpisů. Těžko tuto informaci vyžádat jinak než právě při volbě předsedy Poslanecké sněmovny.
Dámy a pánové, já nyní přeruším naše jednání, a to na 60 minut. Během této doby je nutné, abych jako nově zvolený předseda podepsal poslanecké průkazy a provedl nějaké další administrativní úkony. Naše poslanecké průkazy budou posléze vydávány u prezence v předsálí. Čas bude upřesněn v momentě, kdy budou zpracovány pracovníky Kanceláře. Prosím?
Já mám jednoduchou otázku, pane předsedo.
Já nemám otevřený bod, paní poslankyně.
Jestli by bylo možné třeba, kdyby se v tom mezičase po volbě počtu místopředsedů mohl sejít volební výbor a vyhlásit lhůtu na počet místopředsedů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás poprosím, abyste zaujali svá místa. Jenom vás informuji, že v místnosti u klavíru se teď zřejmě konzultuje další postup volební komise.
Žádná další faktická poznámka tu není, takže poprosím pana poslance Vondráčka, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.
Tak uvidíme, jestli zůstanu poslední. A já říkám - to snad ani není odpověď Radka Vondráčka, ta odpověď leží v Ústavě a v tom, jak autoři mínili Ústavu. Jsem pevně přesvědčený, že je to výraz parlamentarismu a že ten návrh, který předloží prezidentovi předseda Sněmovny, musí vycházet ze Sněmovny a musí mu předcházet nějaké jednání a nějaká velká pravděpodobnost, že bude složena vláda, protože je to poslední hranice před propastí předčasných voleb za určitých okolností. Dneska jsme slyšeli, že lze vykládat Ústavu i tvůrčím způsobem. Než na mě přišla řada, tak ta diskuse do značné míry proběhla. Já jsem taky pevně přesvědčený, že k něčemu takovému vůbec nedojde, a my tu diskusi věnujeme tématu hypotetickému, o kterém se rád pobavím, ale v tuto chvilku jsou priority Sněmovny trochu jiné. A i ve vyjádření zástupců jednotlivých klubů v rámci médií jsem zachytil, že s číslem pět nikdo nemá zásadní problém. Vyhradilo se pouze SPD, že je to nadbytečný počet. Jmenuji se Radek Vondráček, je mi 43 let, nabízím svou zkušenost s řízením tohoto ctěného shromáždění v uplynulém volebním období.